Pro mě je to velké zklamání, ale učí se od pana Babiše velice rychle. To je prostě realita. No to bych vám předvedl, jaké urážky bych mohl já směřovat k vám, ale já to neudělám, protože za to mi nestojíte. Kdybyste věděl nebo znal ty prognózy demografického vývoje, jaké peníze, tak vrhat se do toho, že ruším nějakým systém, který ve standardních demokraciích je zaveden, bez toho, že vím řešení, tak já to považuji za šílené. Kdo zná ta čísla, demografický možný vývoj, to, jaká jsou rizika ekonomiky, tak přece jinak se chovat nemůže než zodpovědně. Ještě mám jedno vystoupení, tak tady i připomenu nějakou minulost, jaké znalosti byly pana vicepremiéra Babiše k druhému penzijnímu systému.
Pan předseda Stanjura, připraví se pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou.
To byl názor, který mohu respektovat, ale se kterým naprosto nesouhlasím. Také ti vám tleskali. Logicky, protože to je jejich světový názor, že těm bohatým musíme sebrat ještě víc. A ještě víc. To je názor, s kterým my dlouhodobě nesouhlasíme. A platí se procentem. Takže to opravdu není řešení systému. Ale přece jen jsem se dozvěděl něco nového, docela mě to překvapilo. Já nevím, kam se ještě v těch debatách vrátíme, když hledáte důvody pro to, proč jste nic nepředložili, s ničím jste nepřišli, jenom rušíte. Jsem na straně pana vicepremiéra. Na druhé straně bych chtěl požádat, a teď je to čirou náhodou stranický kolega, aby zasahovali řídící schůze hned, bezprostředně a bez výjimek, protože sem nepatří slovo "šílenec", ale sem taky nepatří slova jako "všechno jste rozkradli a nakradli jste si miliardy".
Sám jste volal po tom, abych měřil všem stejně, takže snažím se o to a věřte tomu, že diskuse o tom, kdo kde kradl, ta se tady vede dlouho a nevidím důvod, proč třeba v tomto konkrétním případě zasahovat, protože to je téma, které se v této Sněmovně neustále přetřásá, a nepovažuji to za sprosté slovo. Samozřejmě v případě vulgarit platí to, co jsme se usnesli, že v případě, že ten, kdo mluví vulgárně, tak přerušíme schůzi do té doby, než ten, kdo mluví, neupraví svůj slovník. To je samozřejmě úzus, který budeme ctít a respektovat.
Dobrý den. Nebylo to doprovozeno patřičnou demografickou rozvahou, politikou nebo strategií. My tu schopnost máme, je to jeden z pilířů stability ekonomiky a finančního systému této země, tak s ním zacházejme velmi opatrně.
Já si troufám dokonce odhadovat, že kromě kosmetických úprav do konce volebního období s žádným návrhem udržitelného systému nepřijdete. Přišla ekonomická krize, půl roku poté vypukla, co toto říkal, a najednou penzijní systém poprvé od roku 1990 a zřejmě i v dlouhodobé historii před rokem 1990 byl v deficitu a dneska už ten deficit existuje. Najednou došlo k názorovému zvratu a pak už nebyla žádná chuť ze strany sociálních demokratů se na čemkoliv domlouvat. Prostě došlo k obratu o 180 a tím to skončilo. Dobře, domníváte se, že druhý pilíř nemůže fungovat, že je špatně, přineste ufinancovatelnou alternativu. To, o čem se nemluví, tím, že jste zpochybnili vůbec princip fondového financování čehokoliv, tak se obávám, že i těmi kroky, které už udělal novelou daní pan vicepremiér Babiš před časem poměrně rychle, tak vy odsuzujete naši zemi potenciálně ke kapitálové chudobě. Udělali jste to i dnešním předkladem. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Neeviduji nikoho dále přihlášeného do obecné rozpravy. Pan poslanec Benda se hlásí.
Už jsme se tady opakovali, že v prvním čtení vystoupil pan ministr financí, řekl nám, že do tří měsíců představí svůj návrh důchodové reformy. Zdá se, že on zřejmě nepředloží nic, protože již prohlásil, že toho není schopen, že není možné tady nějakou novelu předložit. Někteří poslanci vládní koalice, jako pan kolega Votava, který to tady říká, předkládají nějaké dílčí návrhy na zlepšení třetího pilíře.
Prosím, máte slovo.
Kde žijeme? Tohle je přece dnešní trend, který nejsme schopni změnit. Můžeme je možná přemlouvat osobně, ale nejsme schopni ho změnit. Problém míst ve školkách. To záleží na tom, jak si to jednotlivé Prahy umí zorganizovat. Ale to už je úplně jiný příběh a myslím, že místa ve školkách vůbec nesouvisí s tím, jestli se rodičky nebo rodiče rozhodují mít dítě, nebo nerozhodují mít dítě. Pokud ho nemáte, pak si myslím, že mám pravdu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Holt na některých právnických fakultách chybí úvod do demografie a sociologie. Tady nejde o to tlačit někoho, aby snížil věk porodnosti. Dobře, kdyby se to povedlo, ale to nikdo neumí, ale jestli dokážeme usnadnit rozhodnutí především o druhém dítěti, o tom je demografická debata.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní přikročíme k projednávání bodu
Děkuji, paní předsedající. Ty se zejména týkají umožnění vstupu do systému i pro děti a uvolnění některých investičních limitů za účelem umožnění vyššího zhodnocení prostředků účastníků.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky - pana poslance Zavadila a poté pana poslance Votavy.
Ambice těchto sedmi pozměňovacích návrhů je částečně zatraktivnit třetí pilíř. To jenom pro upřesnění. Ty ostatní už nemají žádný vliv na státní rozpočet. Pak je tam úprava zákonného limitu pro provize. Tady je zajímavost. Ti z vás, co se zabývají provizemi dealerů u různých typů produktů, tak vědí, že s výjimkou právě tohoto produktu všechny ostatní nemají žádný strop.
Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Přečtu dvě omluvenky, které dorazily. Dále je přihlášen s faktickou poznámkou pan vicepremiér Bělobrádek.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, můžu být nekompetentní, můžu být hloupý, ale to neznamená, že mě někdo musí označovat za šílence. Kdyby bylo řečeno, že to, co vláda předvádí, je šílené, tak to chápu. Ale ne že tuto zemi vedou šílenci.
První z nich je pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Laudát.
Jenom krátkou repliku na pana premiéra . Ale v každém případě uznávám, že některá slova sem nepatří a ta debata je potom zbytečně vyhrocená. Při hledání podkladů a materiálů jsem narazil na novinový článek, který mi připadal velmi zajímavý tím, že vlastně výborně vystihl a shrnul veškeré argumenty, proč nerušit -
Opět požádám kolegy a kolegyně o ztišení.
Věčné experimenty s tzv. penzijními reformami jsou jen důkazem toho, že naši dosavadní volení zástupci nenesou za kvalitu života občanů pražádnou odpovědnost. Už dnes totiž platíme jedny z největších sociálních odvodů na světě, ale na penzijním účtě ročně chybí desítky miliard... Chceme podporovat pokračování průběžného důchodového systému, jehož cílem bude vyrovnaná bilance na straně příjmové a výdajové. "Souhlasíme s principem druhého pilíře, ale nechceme nikoho obtěžovat tím, že by se do něj musel někde hlásit. Navrhujeme naopak, aby účast ve druhém pilíři byla automatická po nástupu do práce. Tím zajistíme jeho robustnost. Člověk tento pilíř bude moci kdykoli opustit, takže v našem podání druhý pilíř nebude povinný. Důchodová reforma by měla být výsledkem celospolečenské diskuse politiků a také odborníků. Stačí se podívat do zemí, kde být seniorem neznamená živořit. Citoval jsem paní poslankyni Radku Maxovou z hnutí ANO. Musím říct, že já budu stejně jako paní poslankyně Maxová hlasovat proti zrušení důchodového pilíře.
Já vám děkuji.
Zlatá slova, která řekla paní Maxová, já bych je podepsal také. Pro takovéto teze bych v žádném případě neřekl, že paní Maxová je šílená. Já jsem byl velice na rozpacích. Druhý den - někdo mu zřejmě řekl, co je druhý penzijní pilíř, tak zase že by ho zásadně nezrušil. Dneska je předkladatelem materiálu, který ho ruší. Já jenom chci říci - a on tady o tom mluvil pan kolega Gabal. A vy jste tuhle důvěru dokonce podkopali. Vy to tady vzýváte. To už je úplně typické.
Já děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické, už tři faktické poznámky.
Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já jsem se zájmem vyslechl příspěvek svého kolegy z regionu, ale musím s ním zásadně nesouhlasit. Nejen jako lékař, ale jako dětský lékař musím říct, že zrovna dneska v rozhlase se probíralo to, jakým způsobem se zvyšuje alkoholismus, a myslím si, že v tomto máme obrovskou tradici nejenom v dospělé populaci, ale i v té dětské populaci.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý den. Uvedu příklad z praxe. Chodec vychází z baráku, přejde pět metrů, má tam kolmo chodník a na chodníku jede cyklista, a když se střetli, tak tam bylo to dítě zase opět zraněno a cyklista ujel. Nechci tím polemizovat s vámi nad ničím jiným, než nad tím, že i tím jízdním kolem jste schopni způsobit následky na zdraví, dokonce i na životě.
Prosím, máte slovo.
Já si to prostě nemyslím. Z ostatních zemí statistiky nemám. A s tou nulou je to Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina (?). Takže i ten jednoduchý aritmetický výčet, a mluvil jsem o povolené hladině alkoholu u řidičů motorových vozidel a ne nemotorových vozidel. Neměli by mít také nulu? Máme statistiku, kolik chodců bylo pod vlivem alkoholu? Odeberou vám oprávnění k řízení. Takže zamyslete se, jestli byste nechtěli být ještě tvrdší.
Nyní mám další tři faktické poznámky - pana poslance Junka, Jakubčíka a Hegera.
Pan poslanec Huml. Dáte si jedno, dvě.
Já si myslím, že my jsme Česká republika a že my máme svůj vlastní rozum. Pokud se u nás osvědčila ta nula, proč ji nenechat, proč prostě se snažit o něco, co si myslím, že hlavně v České republice by mohl být trošku problém. Víme všichni, jak to funguje.
To, co my vyčítáme vládní koalici - pan premiér tady vystoupil a řekl "druhý pilíř byl špatně dimenzován". Ale proč tedy vládní koalice nepřijde s tím, že parametry druhého pilíře mají být v něčem jiném? O tom bychom se samozřejmě dokázali bavit, to by byla rozumná teze, kdybyste řekli: povinný, méně, více, má být výhodnější pro jiné příjmové skupiny. To jsou všechno věci, kterým dokážu rozumět. Takhle jenom říkáte "přihlásilo se jenom 90 tisíc lidí". Upřímně řečeno, jenom 90 tisíc lidí se zdá strašně málo z hlediska počtu důchodců. Z hlediska počtu obyvatel této země a řešení jejich životních situací je 90 tisíc lidí zdaleka ne tak málo. Většinu zákonů, které tady přijímáme, většinu novel, které tady přijímáme, děláme pro desítky až stovky lidí, kteří se ocitnou v nějaké složité situaci. A těmto lidem říkáte "vy jste si pokoušeli spořit, teď si to buď můžete někam přelít, nebo si to vyberete". Takhle se ale důchodová reforma podle mého názoru fakt nedá dělat. Ale ne jedinou představu, kterou jste přinesli: zrušíme druhý pilíř. A nikomu žádnou další alternativu nepřinášíte. Jestli si fakt myslíme, že parametrické změny spoření ve třetím pilíři nám dramaticky pomohou k tomu, abychom vylepšili důchodový systém do budoucnosti, tak to myslím, že i pan předseda Votava uzná, že to tak není. Je to docela dobré spoření. Myslím, že tady chybí základní konsenzus na tom, co se musí říct. Pokud neřekneme tezi, kterou jsem tady říkal v prvním čtení a budu ji opakovat vždy znovu a znovu zrovna u důchodového spoření. Jsme nejbohatší generací v dějinách České republiky. Samozřejmě každý někde jinde, ale jsme nejbohatší generací v dějinách České republiky. Já tomu moc nevěřím. A jediná možnost řešení bude posouvat dále a dále věk odchodu do důchodu. Já tvrdím, že pokud si nezačneme spořit velmi rychle, tak to dopadne špatně.
Naopak je tady ještě další pozměňovací návrh. Tak tady se navrhuje na 24 měsíců. Tady je jediná věc, která se trošičku dotkne klienta. Doufám, že i tam nakonec dojdeme ke shodě, že naplníme to, co je ve vládním prohlášení, že by se měl třetí pilíř zatraktivnit. Takže znovu říkám, není to ambice, aby se prostě zlepšil výrazným způsobem důchodový systém, to chci předejít.
Také děkuji. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Tudíž zahajuji podrobnou rozpravu a prosím k mikrofonu pana poslance Votavu, připraví se pan poslanec Uhlík.
I to by mělo zatraktivnit ten pilíř. Nechci říkat nehorázně vysoká, ale opravdu vysoká.
Děkuji a prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného a tím je pan poslanec Uhlík. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Navážu ještě na kolegu Pilného. Řekl tam jednu velkou moudrost. Je to o právu a odpovědnosti. To je totiž ta věc, kterou my zde produkujeme. Navážu na kolegu Stanjuru. Ano, my bereme příklady z ciziny, ale jelikož, vaším prostřednictvím, si Zbyňka vážím, milý Zbyňku, zde je paradox jeden, že pouze jedna jediná země nemá rychlost omezenou. To jenom na okraj. A to je o právu a o odpovědnosti.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Humla, připraví se pan poslanec Laudát. Stále ještě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
My jsme tu dokonce jeden čas měli alkohol jako polehčující okolnost a bylo to podobné v celém světě. Takže tolik moje úvaha.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Jestli tady kolega Koskuba říkal, že bude přemýšlet o tom návrhu, já tedy přemýšlet o tom návrhu nebudu vůbec. Je zajímavé, že když Češi přijedou do Německa, tak patří mezi nejukázněnější. Dneska se dramaticky začíná... Tak já bych tohle nedoporučoval.
Děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Urbana. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Je totiž úplně jedno, jestli projde pozměňovací návrh pana kolegy, nebo neprojde, z hlediska toho, jak se bude ve skutečnosti ten život odvíjet. Když si to vyzkoušíte sami, já jsem to zkoušel na, řekněme, bezpečném úseku, zkoušel jsem to i na motorce a tam je to, řekl bych, nejvíc znát. Prostě jestli je tam zákaz nebo není zákaz a jede po té cyklostezce a má chuť na to pivo, tak když je zodpovědný, tak si možná, podle mého názoru, může dát i jedno. A to mě zarazilo, že policajti prostě vedou tu statistiku, co máme nulu, a jestliže v nějakém daném místě a okrese najednou vykazují málo pokut za to, kolik kontrolovali cyklistů, no tak jsou za to kritizováni. Děkuji.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Pro české řidiče je to, jak se chová kamionová doprava na českých dálnicích, symbolem této nedohody a možná jakýmsi akcelerátorem i té agresivity a netolerance ve smyslu neschopnosti realizovat ten německý model skutečně zodpovědného ježdění pomalých aut v těch pruzích a rychle jedoucích aut v jiných pruzích.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Eviduji zde tři faktické poznámky.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cítím povinnost vystoupit jako zástupce tehdejší opozice, která zde byla v dobrém zmiňována ve vystoupení předřečníků. Oni mají obrovské jiné možnosti, jak se na stáří zajistit. A vy jste tady nadimenzovali druhý pilíř, který ale parametricky odpovídá poptávce nejvyšších příjmových kategorií. Druhý pilíř byl špatně navržen.
Pane kolego, já vám neumím odpovědět. To se nezlobte. K panu kolegovi Kalouskovi. Já myslím, že odpověděl pan premiér. To nebyla žádná masivní kampaň z naší strany.
Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér Babiš, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová a připraví se pan předseda Stanjura.
Ještě jednou, dámy a pánové.